A z toho jednoznačně vyplývá, že ta situace byla komplikovaná a těch pomůcek nebylo tolik, kolik by bylo potřeba. Proto se vás chci zeptat, jaký na to máte názor vy.
A prosím pana premiéra o odpověď.
Takže je potřeba jim samozřejmě poděkovat za to, co dělali pro nás a dělají a budou dělat dál, protože oni jsou vždycky první na místě. Takže na těch 7 tisíc záchranářů a já zdravím paní Žitníkovou, která mi píše, a já píšu Vojtěchovi, aby skutečně pohlídal, aby ty peníze dostali záchranáři, aby to nedostali úředníci. A já myslím, že ta odměna je slušná, ona de facto je až 120 tisíc korun. Nepatří. Oni nejsou, my jsme neni zřizovatelé. A pokud je tady velká debata o tom, že údajně kraje o něco přišly, no tak záchranáři patří krajům. A my jsme jim dali tu odměnu. Taky nejsme zřizovatelem. Ale většinou to mají kraje, obce, města. I když to nejsou naši zaměstnanci. Já určitě, pan ministr Vojtěch má za úkol to pohlídat, aby to skutečně dostali záchranáři. Já bych to tak neřešil. Podávat trestní oznámení si myslím, že není důvodné, že je potřeba řešit věci komunikací. Pokud se tak kraje rozhodly, to je jejich rozhodnutí. Já bych to tak určitě nedělal. Já chápu, že tehdy všichni byli vynervovaní, když to přišlo. Nikdo na to nebyl připravený, na ten vir, ale dělali jsme maximum. A proto si myslím, že je to škoda, že se to řeší takovou formou, je to zbytečné. Ale jak je známo, samospráva je nezávislá, takže já k tomu nemůžu nic jiného říct, co jsem řekl.
Děkuji za odpověď. Já samozřejmě kvituji, že záchranáři dostanou peníze navíc, je to v pořádku. Je to naprosto v pořádku. A zároveň děkuji za vyjádření toho vašeho názoru, že i vám se to zdá být, řešit to tímto způsobem, moc a už trošku jako za čarou.
Nevím, jestli pan premiér bude chtít reagovat na ten doplňující dotaz.
Já bych tedy rád reagoval v jedné věci. Tady včera byla velká debata o tom, že samospráva přijde o nějaké peníze. A že o ty peníze v nějakém čase nepřijdou. Určitě nepřijdou. Ale já bych vás poprosil, pane poslanče, a celý váš poslanecký klub, kdybyste mi mohli pomoci s vaším panem primátorem Hřibem. On se zavázal, udělali jsme memorandum o obchvatu Prahy. A tady vystupoval pan Čižinský, který říkal, že to není pravda. Já vím, že mě vypnete za chvíli, ale to nevadí. Takže já vás žádám, abyste neblokovali obchvat Prahy. Hřib podepsal memorandum s námi, tak vás prosím, a celý váš poslanecký klub, neblokujte obchvat Prahy. Takže tam je všechno napsané. Praha má na účtě 80 miliard a ten Bartoškův návrh, těch tisíc korun, oni jsou totiž město i kraj, tak by dostali 2,2 miliardy. A já vám to zítra vysvětlím v rozpravě, kdy zase bude bojovat Bartošek za to, že obce nedostaly peníze. A jedna z těch obcí, co mi dal to parte, má 77 obyvatel, tak by dostali 77 tisíc, jo. Takže Praha je v balíku a prosím vás, plňte memorandum.
Pan poslanec Jelínek se omlouvá z dnešního i zítřejšího jednání z rodinných důvodů. Prosím.
Slovenská firma údajně nemá žádného zaměstnance, a dokonce ani nemá živnostenské oprávnění k činnostem, které souvisejí s opravami železničních kolejových vozidel. A to už samo o sobě je velmi podivné. Tato suma ovšem odpovídá pronájmu nových moderních vozů, které splňují závazná kritéria a bezpečnostní standardy stanovené evropskou legislativou. Můžete tento audit zveřejnit? Kdo ho zpracoval? A jaké konkrétní závěry přinesl? Obsahuje audit i vyčíslení skutečných nákladů na modernizaci? Máte k dispozici i analýzu počtu stejných vozů, které ke dni podpisu smlouvy ČD Cargo vlastnilo? Splňovaly všechny požadavky? Nebo jen u nich nebyly provedeny revizní opravy?
Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.
Jak je to přesně? Takže se vždycky leknu, co se odehrálo, za co jsem ještě odpovědný. Musíme tam postupovat nějakým logickým a hlavně právně čistým způsobem. To znamená, je tam dozorčí rada, kde zasedají zástupci Českých drah. To znamená, naše pravomoci tam jsou značně omezené. Nicméně toto je typický případ a příklad toho, kdy tam dochází k válce dodavatelů. Prostě odváděla určitou práci, za to dostávala velmi dobře zaplaceno. A po deseti letech se tato firma vyměnila za jinou firmu. A je celkem pochopitelné, že pokud se tam jedná o jednotky miliard korun, tak ten původní dodavatel je nespokojený. A je pochopitelně na vedení společnosti, aby toto řádně vysvětlilo. Jestli to bylo ekonomicky výhodné - odpověď byla ano, protože to bylo výhodnější než s tou firmou předtím. A to skutečně sedí, protože to je levnější, než to bylo předtím. Ale ta protistrana tvrdí, že to sice levnější je, ale že ta kvalita tomu neodpovídá. A jestli to udělají na vzorku 20 vozů, nebo 50 vozů, skutečně záleží na Dozorčí radě ČD Cargo, aby udělali, s tím, že by nám na to měl dát ještě to potvrzení Drážní úřad, což si myslím, že je naprosto relevantní. A více do určité míry my do toho vstupovat nemůžeme. Z mého úhlu pohledu je nutné, aby přesvědčilo České dráhy vedení ČD Cargo prostřednictvím svých orgánů, že je všechno v pořádku. Pokud tam policie cokoli vyšetřuje, což není neobvyklé v těchto případech, nechť tak činí. Je to naprosto správně. Ale ten případ zdaleka ještě není u konce.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Protože na obcích a městech podléhají zakázky mnohem menší hodnoty náročným pravidlům, a v případě dceřiné společnosti Českých drah se dávají takovéto velké peníze jen tak z ruky. Je to pro mě nesrozumitelné. A nebyl už tímto postupem mimo zákon o veřejných zakázkách zákon porušen?
Prosím, máte slovo.
Osobně si nedovedu představit, že by takhle velkou zakázku mělo vedení ČD Cargo zadat někomu, kdo k tomu nemá oprávnění. To znamená, já mám informace, že právně to v pořádku bylo. To by samozřejmě bylo jednoznačný default, nebo prostě pochybení toho vedení ČD Cargo, kdyby to dávalo a zadalo někomu, kdo k tomu nemá oprávnění. A já tady osobně říkám, kdybych seděl v té Dozorčí radě ČD Cargo, tak si vůbec nedovedu představit, že bych jako zástupce Českých drah si nenechal sjet tyhlety základní věci, notabene u takovéto akce. A jak říkám, je asi pochopitelné, že ta firma, která to nezískala, tak s tím nějaký problém má, a nechť prostě nezávisle a třeba i instituce typu policie posoudí, jestli tam všechno bylo v pořádku.
Pokud chceme postavit Česko na pevné nohy, tak nemůžeme pokračovat tam, kde jsme před krizí skončili. Ale dnes se tady obracím na vládu spíše s tou podanou rukou. Nedělejme prosím dnes stejnou chybu, jako udělala vládní většina v lednu tohoto roku, kdy nám bylo řečeno, že všechno je pod kontrolou, není se o čem bavit a nebudeme tento bod projednávat v Poslanecké sněmovně. Dnes se prosím poslouchejme, vyslechněme se, a proto žádám také vládu, aby nás tady informovala při příležitosti této mimořádné schůze - nejenom nás, ale i občany - o tom, jak jsme připraveni k prevenci případné druhé vlny. Ta je sice otevřena, ale jak se říká, připraveným štěstí přeje.
Připraví se s přednostním právem předseda Ivan Bartoš a pan předseda Marian Jurečka. Prosím máte slovo.
Já začnu v pondělí 2. března, kdy jsem přišel na vládu s tím, že by bylo vhodné na základě ústavního zákona číslo 110, o bezpečnosti České republiky, vyhlásit nouzový stav. Na nás se řítila krize a Česká republika stejně jako drtivá většina zemí světa na ni nebyla připravena. Ve skladu státních hmotných rezerv bylo 10 tisíc respirátorů a stejný počet ochranných brýlí. To tedy znamená, že celková nouzová zásoba České republiky stačila pro jednu fakultní nemocnici na 10 kalendářních dnů. Ministerstvo vnitra už předtím dne 24. února vypsalo výběrové řízení na dodavatele respirátorů a ochranných brýlí. Chci ukázat, jaká byla situace nejen ve státních hmotných rezervách, ale jaká byla situace na trhu. Výběrové řízení jsme museli zrušit, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Ani český, ani zahraniční dodavatel. Z toho, co jsem řekl, je naprosto jednoznačné, že v České republice v té době neexistovala dostatečná nabídka ani od českých, ani od zahraničních dodavatelů. Já opravdu nejsem rád, že ten další vývoj a celosvětová pandemie mi dala za pravdu. Jednotlivé země začaly přijímat regulační opatření na prodej a vývoz ochranných prostředků a nám toho 12. března zbývaly skutečně jenom hodiny. A to potřebné množství ochranných prostředků bylo naprosto mimořádné. Například u rukavic dosáhla až 10 milionů kusů týdně.
Nepřipadá vám to jako poměrně značný binec ve vašem rezortu, pane ministře? Co s tímto tristním stavem v evidenci a hospodaření s majetkem státu budete dělat? Má vůbec někdo při správě tohoto majetku nějakou odpovědnost? Nejedná se přece o korunové položky.
Děkuji za tu interpelaci. To je asi tak ten poměr. Vést třeba Národní muzeum a vědět přesně zřejmě, co v něm všechno máte, je podle mě při stavu té evidence docela těžká věc. Proto mi připadá, že by se mělo uvažovat i o takových věcech, jako třeba co to zkusit nějakým způsobem lépe zúročit ta depozita. Myslím, že to bylo zrovna Holandsko, nebo některé země, které tady tyto obrovské sbírky daly k dispozici. Nemyslím tím, že se musí zrovna prodávat, ale že dokonce to umožnilo vznik některých regionálních muzeí, která se chopila části těch exponátů, a dokonce díky tomu vznikla poměrně velmi úspěšná muzea. Ale na to, abychom udělali něco podobného, co se stalo v některých evropských zemích - myslím, kromě Holandska to bylo třeba Švýcarsko -, tak bychom první potřebovali mít poměrně přesnou evidenci toho, co vlastně v těch depozitech máme. Samozřejmě že je možné mluvit také o úpravách legislativy, ale to rovnou řeknu, že si teď netroufám v tomto čase, který zbývá v tomto období, slibovat úpravu legislativy. Ale to, co mně přišlo jako velmi podstatná věc, provést skutečně důkladnější, zásadnější evidenci sbírek, které dnes v této zemi máme, počtu exponátů a zjistit, co opravdu máme a co ne. Když se toto udělá, pak můžeme uvažovat o tom, co s těmi obrovskými depozity udělat tak, aby se jich větší množství dostalo veřejnosti. Nechci to tady dnes slibovat, ale přišlo mi to jako věc, která by mohla být velmi užitečná. Takže nejenom u deseti muzeí, jako to bylo v tomto případě, ale udělat nějaký generální pořádek v tom. Takže omlouvám se za to určité mlčení.
Tak děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Ano, mohu tuto odpověď vzít na vědomí. Ale i jak jsem hovořil v tom prvním vystoupení, jednalo se i o vývozy a zápůjčky uměleckých předmětů v zahraničí, které byly prováděny a realizovány bez povolení.
No máte pravdu. To, co ovšem, na to jsem přišel také, je, že když se podíváme na úroveň té evidence, tak se na ní podepisuje také to, jakým způsobem je celá ta oblast podfinancována. A vlastně i ta úroveň, že to není třeba v odpovídajících podmínkách klimatizovaných, to vám ani nemusím k tomu možná říkat, že to je prostě způsobeno těmi prostředky, které mají k dispozici. Takže vlastně řada těch nedostatků a chyb se podle mě nedá úplně vyčítat těm lidem, kteří tam pracují. Když jsem se díval, za jaké mzdy to dělají, tak si myslím, že si nezaslouží, abych teď na ně dštil síru. Takže já bych nerad tady vytvářel obraz nezodpovědnosti jenom těch muzejních pracovníků. Oni skutečně jsou často mimořádně zapálení a obětaví. Takže na jejich hlavu bych nechtěl, aby to padalo, protože oni by měli správně potom říci: tak nám na to dejte nějaké peníze, abychom se o to mohli lépe starat. A to jsme zase u toho rozpočtu a u těch peněz. Tu neseme tedy my, kteří to spravujeme, dáváme tam peníze a organizujeme to.
Já přečtu omluvu. Paní poslankyně Miloslava Rutová se omlouvá dnes mezi 16.30 až 18.00 do konce jednání z pracovních důvodů. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Beitl s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou.
Vážená paní ministryně, já bych chtěl poprosit o vysvětlení fungování programu Antivirus. Že tento program není žádnou podporou firem a podnikatelů, i když to mnozí vládní politici občas tvrdí, na tom se asi rychle shodneme. Co je mi ale záhadou, je pozice vlády jako vrchního výběrčího daní v této zemi. V běžném režimu podnikatel podniká podle zákonných pravidel, tvoří zisk. Současně státu odvádí daně. V pořádku. Nyní máme situaci, kdy vláda podnikateli podnikání zakázala. Vyšší mzdy musí podnikatel doplatit, takže místo avizovaných 80 % je reálná pomoc státu tak něco kolem 60 % mzdových nákladů.
Toto prohlášení ani předkládací zpráva k němu žádnou zmínku o usnesení výboru pro evropské záležitosti neobsahuje. Moje otázky zní: Je vám, pane premiére, usnesení výboru pro evropské záležitosti vůbec známo? Hodláte tento významný nástroj v podobě vyjádření Sněmovny použít?
My jsme s ekonomickými a sociálními partnery vypracovali rámcovou pozici, ve které stojí, že Česká republika nepodporuje navýšení ambiciózních klimatických závazků. V prohlášení Česká republika konstatuje dostát svým dlouhodobým klimatickým závazkům. Ale my zároveň a současně říkáme, že bude primárně nezbytné vytvořit dopadové studie, abychom mohli tyto ambice přizpůsobit reálnému stavu ekonomik a možnostem členských států. A teďka mi kolega dal to vaše usnesení. Takže my říkáme, i na tripartitě jsme byli vyzváni, abychom udělali dopadové studie na naši ekonomiku. My to prezentujeme v našich vystoupeních vůči našim partnerům. Je nutné zdůraznit, že české podniky s tímto plánem počítají, mají podle toho rozvržené své plánované investice v následujících několika letech. Jakákoli změna cílů by vyvolala změnu regulatorního prostředí, nejistotu na trhu a možné utopené náklady. Je pravda, že na Evropské radě nám slíbili 100 miliard eur, Just Transition Fund, a když jsme se ptali, odkud přijdou peníze, tak odpověď nepřišla. Víte, pane poslanče, kdyby ti naši čeští poslanci v Evropské unii, kterých máme 21, nedělali jenom akce proti Babišovi a spojili se konečně a bojovali za zájmy České republiky, tak by možná i tohle tam mohli prosazovat. Ale potřebujeme postavit to jádro. A uvidíme, jak to přijme Evropská komise. Mě jen šokuje to, že po koronaviru Evropa jako stále mluví o tom Green Dealu jako o hlavní prioritě. Já myslím, že vir nám změnil priority v našem životě.
Prosím.
O vás je známo, že velmi silně se vyjadřujete k Zelené dohodě pro Evropu tady z tohoto řečnického pultu, nebo když mluvíte tady u nás v Praze s novináři. Vy se v tom vašem prohlášení o něm ani nezmiňujete. Děkuji.
Pan premiér má možnost odpovědi na tento doplňující dotaz.
Věřte mi, že já vystupuji úplně stejně i na Evropské radě. Já nemám důvod tam mluvit nějak jinak. A vzpomeňte si na to, že my jsme přece blokovali s Polskem tu dohodu. My jsme ji blokovali. Ani to slovo mi nechtěli napsat, to jádro! A vůbec nechápu, proč to nechtěli uznat. Takže pro mě ten Green Deal je hlavně, ano, o spalování uhlí, ale my potřebujeme to jádro. Takže věřte mi, že to tak není, jak říkáte. Já mluvím stále stejně. A když jsme se ptali na ty technologie, tak neexistovaly, jo?
Takže ve 14.30 budeme pokračovat v přerušené 49. schůzi Poslanecké sněmovny, a to bodem 386, což jsou ústní interpelace. A v tuto chvíli mi dovolte, abych zahájil 50. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde přivítal. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslankyni Janu Krutákovou. Nechám hlasovat o návrhu ověřovatelů dnešní schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 50. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a paní poslankyni Janu Krutákovou. Členové vlády: Benešová Marie - dopolední jednání, pracovní důvody, Petříček Tomáš do 10.30 - pracovní důvody, Plaga Robert od 14.30 - pracovní důvody, Toman Miroslav - pracovní důvody. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 50. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. - S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan předseda Ivan Bartoš. Už jsem vás pustil, můžete.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, mnozí lidé hovoří o probíhající krizi, o probíhající pandemii jako o největší výzvě jedné generace, což je pravděpodobně pravda. Jiní lidé hovoří dokonce o tom, že jde o největší výzvu od poslední světové války, s čímž bych zatím nesouhlasil, ale pokorně je potřeba přiznat, že nikdo z nás nemá jistotu, zda jsme už opravdu na konci této krize. Někteří ekonomové tvrdí, že ten propad bude krátkodobý, jiní se tomuto optimismu diví a nesouhlasí. Masivnější, silnější, větší peníze, než tomu bylo v době té poslední ekonomické a finanční krize, kterou jsem tady připomenul. Jak se toto všechno týká nás tady v České republice, dnes, 28. května 2020, a proč jsme se rozhodli a dohodli vyvolat tuto mimořádnou schůzi společně s klubem Pirátů, za což jim mimochodem děkuji. Proč jsme tedy tuto schůzi svolali a proč chceme, aby tady probíhalo jednání?